A ti si určitě naši ochranu definovanou instrumentem dočasné ochrany, tak se i jmenuje, ta dočasnost je tady jasně vyjádřena a je tady předpoklad návratu do své vlasti, tak je potřeba jim takovou ochranu poskytnout. Návrh je koncipován tak, že dočasná ochrana bude udělována státním příslušníkům Ukrajiny a bude udělována také státním příslušníkům, kteří měli na území Ukrajiny povolen trvalý pobyt a nemohou se vrátit do země původu. Vím, že se tady povede velká debata, kdo jsou ti lidé z těch třetích zemí. Byly to většinou ženy, které měly občanství některé postsovětské republiky, ale jejich manžel je Ukrajinec, dítě má ukrajinské občanství a bojuje teď v ukrajinské armádě. Co se týká obyvatel třetích zemí, tak jak si je občas v naší trochu zkreslené debatě představujeme, tak tady chci upozornit, že i ta směrnice přijatá na evropské úrovni umožňuje jednotlivým státům Evropské unie návratovou politiku do země původu. Ale znovu říkám, s takovými případy se zatím nesetkáváme. Jednalo se většinou tedy o ženy, které neměly státní občanství Ukrajiny a přišly sem k nám. Dotčeným cizincům jsou navrhovaným zákonem, tím teď myslím všechny ty Ukrajince, co k nám přijdou, přiznána nejen práva, ale jsou jim ukládány i povinnosti. A jedna z těch povinností je důležitá pro bezpečnost České republiky. Předloha rovněž na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví upravuje rozsah zdravotního pojištění dotčených osob. Účinnost tohoto návrhu zákona se navrhuje dnem jeho vyhlášení. Pokud je udělena v České republice, platí i v jiné zemi Evropské unie. V této chvíli to umožňuje například i Policii České republiky, aby prováděla ty registrace a udělovala dočasnou ochranu, což je pro nás důležité. Aby to nedělali pouze úředníci odboru azylové a migrační politiky. My jsme je vytížili zcela, věnují se pouze téhle agendě. Prostě musíme vyřizovat i jinou agendu. Proto je dobře, že nejenom úředníci, ale i policisté mohou udělovat ten institut dočasné ochrany. Myslím si, že z těch základních informací jsem to nejdůležitější zmínil.
Bavili jsme se i o délce těchto mimořádných opatření.
Než se kolegyně a kolegové z předsálí dostaví, tak přečtu omluvy, které zatím dorazily. Paní ministryně obrany Jana Černochová je omluvena od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Až se váš počet ustálí, tak budeme hlasovat - pro nově příchozí připomínám - o tom, zda povedeme k tomuto tisku obecnou rozpravu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Vážení členové vlády, vážený pane ministře, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěla velmi poděkovat za to úvodní slovo pana ministra vnitra, který dnes předkládá tento sněmovní tisk a samozřejmě reaguje na tu situaci a na to, jak lidé musí prchat před válkou na Ukrajině. Takže my určitě k tomu budeme dávat pozměňovací návrh.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 15. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, a kdo žádá o vydání náhradní karty, aby mi tak oznámil, zatím se tak od nikoho nestalo. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou ve středu 9. března tohoto roku. Navrhuji, abychom určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Pavla Žáčka. Ověřovatelé Zdeněk Kettner a Pavel Žáček, pan Kettner tady sice není, ale asi souhlasil. Nikdo nikoho jiného nenavrhuje. Já vás tedy požádám o hlasování. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 15. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Pavla Žáčka. Dále se omlouvá ministr Nekula z pracovních důvodů, ministr Kupka - pracovní důvody. Do ní nevidím žádného přihlášeného. Pokud se tedy nikdo do rozpravy nehlásí, tak rozpravu končím a přednesu návrh usnesení, o němž budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna potvrzuje trvání stavu legislativní nouze." Já jsem přivolala kolegyně a kolegy z předsálí. Nepřicházejí, takže jsme tu asi už všichni. Proto tedy zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 136 poslankyň a poslanců, pro 134, proti žádný. Návrh byl prohlasován, přijat. A my tedy nyní přistoupíme k návrhu pořadu 15. schůze, tak jak je uveden na pozvánce. Nemám nikoho přihlášeného k pořadu schůze. Připomínám, že je možné se přihlásit, ale nikdo se nehlásí. Proto tedy budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 15. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Kdo je proti? V hlasování číslo 3 bylo přihlášeno 137 poslankyň a poslanců, pro 136, proti žádný.
Jenže faktická poznámka reaguje na průběh rozpravy, to znamená, že vy se můžete přihlásit teprve poté, až v rozpravě někdo vystoupí, a na něj reagovat. Ještě vidím dobíhající a odhlásím vás, slyšela jsem žádost. Kdo je proti? Otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana předsedu Marka Výborného. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
První úpravou je rozdělení zápisů v podstatě jakoby do dvou kol, kdy první kolo je řekněme řádné, a to druhé kolo, které by mělo proběhnout v červnu nebo nejpozději v první polovině července, je určeno právě pro ukrajinské děti. Je tedy vztažena i na děti v mateřské škole. Tam jenom upozorňuji v souvislosti s koncem toho pozměňovacího návrhu, že tato výjimka by byla do konce tohoto školního roku a v zásadě by umožňovala řediteli najmout pro homogenní skupinu, která je složena pouze z žáků - dětí ukrajinských, učitelku, učitele na dobu kratší než 12 měsíců v tomhle případě. Zároveň by nemuseli prokazovat znalost českého jazyka a mohli by vyučovat právě v této homogenní skupině. Další úpravou je potom výjimka z hygienických požadavků. Drobnou úpravou je nostrifikace v zásadě v souladu se současnými pravidly v tom smyslu, že je bude provádět škola s institucionální akreditací.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v obecné rozpravě. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Kobza a připraví se pan poslanec Stanislav Fridrich.
Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dobré odpoledne.
Dneska jsme na poradě schválili, že bude v ISIN nový modul, který bude v různé formě fungovat, kde budeme přesně sledovat data ohledně Ukrajinců. Zachytili jsme třeba klastr, který se objevil, co se týče covidu. Ihned jsme ho izolovali. Zjistili jsme, jaká je to submutace. Nicméně my jsme šli až do takových detailů, že jsme debatovali o transplantačních programech, debatovali jsme o některých úpravách v tomto smyslu, tak aby to absolutně nemělo žádný dopad na péči. Já jsem vytipoval spolu s klinickou radou ministra zdravotnictví ty léky, které by mohly být problematické, a zajistil jsem po dohodě s velkými firmami jejich redistribuci v rámci Evropy tak, abychom z nějakých rezerv jednotlivých zemí část těch léků dostali. Já budu konkrétní. Řešíme i termíny stran třeba operací tumoru mozku některých těch malých dětí. Celý ten cíl je de facto trojí. První cíl je, abychom měli naprosto jasný přehled o tocích léků a toho, co by mohlo být eventuálně limitované, a včas jsme požádali o doplnění dodávek. Myslím si, že toto je přes asociaci distributorů a další stakeholdery hlídáno. Druhý problém, který je, tak je, aby péče pro ty ukrajinské uprchlíky byla dostupná. Tak nic takového není také možné. Jsou drobné problémy, jsou drobné technické problémy. My se připravujeme na různé varianty. A já jim za to opravdu, ale opravdu upřímně a velmi děkuji. Děkuji jim za to jako ministr, děkuji jim za to jako lékař a jejich kolega. Informujte mě, obraťte se na mě, ať to můžeme společně řešit. Já v tomto směru vidím nulový potenciál pro politickou diskusi, ale vidím velmi silný potenciál pro solidaritu, odbornou diskusi a lidskost.
Děkuji a nyní - ještě se hlásí s faktickou. Takže s faktickou pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji.
Děkuji za dotaz. Pan ministr bude opět s faktickou reagovat. Prosím, pane ministře.
My jsme reagovali. Vydali jsme metodický pokyn ve spolupráci se Společností plicního lékařství, jakým způsobem provádět vyšetření těchto lidí, kteří jsou rizikoví anebo kteří mají symptomy, se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost jsme vydiskutovali, aby to neporušovalo legislativu Euratomu a českého atomového zákona.
Děláme všechno, co můžeme. Ale nikdo netvrdí, že to je růžové. A nikdo netvrdí, že tam nebudou dysfunkčnosti a že tam nebudou problémy. Budou. A musíme s tím počítat. A ještě jednou opakuji, musíme s tím počítat z jednoho důvodu: je válka. Je válka na Ukrajině. A my pomáháme těm, co utíkají. Jsem taky moc rád, že opozice podporuje posílení úředního aparátu Ministerstva vnitra. Já si myslím, že OAMPy jako takové si opravdu zaslouží navýšení. Děkuji za to. My o to určitě v tuto chvíli usilovat budeme. Jenom chci říct, že 150 dalších úředníků Ministerstva vnitra jsme delegovali na agendu OAMPů, takže i tady jsme navyšovali. A to, že to mohou vydávat policisté, je jedině dobře. Ten proces to zrychluje. Tak zaprvé přiznávám, že chceme, aby ten proces byl rychlý, protože to teď potřebujeme vůči těm lidem. A zadruhé, to vám kolegové určitě řeknou, ano, my jsme členskou zemí Evropské unie. Jsou tady politické síly, které si myslí, že to je špatně. Já k takové politické síle nepatřím a jsem rád, že je tady evropský instrument, který funguje. To my teď děláme. A další věc, trojský kůň nějaké realokace? Řekněte mi paragrafy, kde to tam vidíte? Ano, pardon, prostřednictvím, omlouvám se vám, pane poslanče, já už bych to vědět měl, paní předsedkyně. To žádný trojský kůň není. Je tam jasně vymezeno, na koho se to vztahuje. A ten paragráfek tady v té Sněmovně budete měnit vy.
Prosím, vaše dvě minuty.
Promiňte, pane ministře. Jestli na to nejste zvyklý, tak si na to zvykněte. Dneska jsme v opozici. Není to všechno růžové. Ale snad proboha můžu v rámci nějakého vyjádření k návrhu zákona, který sem přichází, je takhle rychlý, neměli jsme dostatečnou možnost to prodiskutovat, je to ze dne na den, všechno to je v legislativní nouzi, bude to zasahovat do, jak jsem říkal, celé naší společnosti, bude nás to stát obrovské množství finančních prostředků. Já to beru úplně věcně, tu rovinu, prosím vás. Jste ministr vnitra. Já jsem opoziční poslanec. Jsem člen bezpečnostního výboru. Jsem v nějakém expertním týmu naší stínové ministryně vnitra.
Prosím.
A musím říct, že jak pan náměstek, tak jeho dvě kolegyně z legislativy Ministerstva vnitra nám tam velmi podrobně tu situaci vyložili. Nedaleko nás panuje válka. Vyvolal ji agresor, ruský agresor Vladimir Putin. No to si absolutně nedovedu představit. Vy, protože vypadáte jinak, vy, protože nemáte ten statut, zůstaňte tam a zahyňte? Putin nás totiž dneska, ten, který to celé vyvolal, ten, který je ten válečný zločinec, ten, který je ten hlavní hybatel, nás konfrontuje s našimi vlastními hodnotami. S hodnotami, na kterých je postavena Evropa, to znamená s humanismem a ochranou lidských práv. A poslední věc. Ukrajina je Evropa. Ukrajina to prokazuje. Ukrajina za nás bojuje. A věřím, že taky bude součástí jednou Evropské unie, až společně porazíme Putina.
Vážená paní předsedající, milí kolegové, já si myslím, že tady smícháváme dvě věci. Nikdo, to jsem se na to neptal, ale jsem o tom trvale přesvědčen, bytostně přesvědčen, že nikdo z poslanců ANO není ve stavu, kdy nechce poskytnout pomoc Ukrajině a Ukrajincům, kteří k nám jdou. A je v tuto chvíli úplně jedno, jestli je to Ukrajinec, anebo trvale žijící osoba na Ukrajině. Neříkejme, že nechceme poskytnout. Všichni chceme poskytnout. Ale vy všichni vidíte, a já nejsem právník, já když jsem si to přečetl, tak to ve mně ty obavy vyvolalo. Ale já si myslím, že ty zákony by měly fungovat nejen pro právníky, ale i pro běžné lidi. Ale na druhou stranu, když to tak není, co brání tomu nahradit slovo "cizinci" dvěma slovy, která přesně vystihují to, co máte dál v tom zákoně, tak, aby tomu rozuměl i ten, kdo není právník?
Od 12 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Sládeček. Na celý jednací den z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan poslanec Karel Rais. A z pracovních důvodů od 9.45 do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr Síkela.
Máme tam i nějakou paní úřednici z Ministerstva vnitra.
Děkuji, pane ministře, a nyní se přihlásila do rozpravy paní předsedkyně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.
Pane ministře, děkuji za to vysvětlení teď, jsem ráda, že jsem si ho vyslechla, protože mohu reagovat bezprostředně. O tom není pochyb. Takže to bych řekla na úvod, podpoříme. Tak mně to nepíší, musím říct, zaplať pánbůh mi to nepíší, a rozhodně my bychom takové nálady ani neživili. Nedočkáte, protože my to máme za sebou a my víme, co to obnášelo, ty dva roky covidové krize. Ta krize byla strašná a tato není o nic menší. Takže já přesně vím, co prožíváte. My jsme to prožívali, ty víkendy od rána do večera. Vůbec si nestěžuji. Já vnímám svoji práci, a vždycky jsem vnímala a věřím, že i vy, jako veřejnou službu, takže to není žádná stížnost ani prosba o nějaké litování, ani uznání, nic takového nečekám. Ale chci vám říct, že tomu rozumím. To znamená, že vy budete muset navýšit kapacity. A protože já pocházím z veřejného sektoru, tak vím, že to je plus minus všude stejné, jsou to srdcaři, tak tu práci stejně budou dělat, i když půjdou takhle reálně se mzdou dolů. Je dobře, pokud jim prosadíte nějaké odměny, to samozřejmě bude dobře, ale prostě těch devět - a mluvil jste správně o hasičích, o policistech, všichni se zapojí, tak jak se zapojovali za naší krize. A ti lidé si to prostě zaslouží. Dneska to vidím zpětně tak, že bojovala. Někdy vyhrála méně, někdy vyhrála více, já jsem také musela udělat kompromisy, ale prostě bojovala. Takže to je jenom moje rada. A teď k tomu, co chci říct především. My jsme zavírali bohužel kvůli covidu, ne my, covid, a zavírali jsme a neumožňovali provozování těchto ubytovacích kapacit. A my jsme nakonec udělali kompromis, jaký ten příspěvek poskytnout. Protože víte, odložme skutečně ty politické půtky. A já si myslím, že to není dobře, tato forma zmocnění není dobře. Tam vlastně nevíme žádné parametry, nevíme tam nic. A proto říkala Jana Pastuchová, že s tím máme problém. Tak jsme tam dali nařízení vlády, nakonec Poslanecká sněmovna i vy jste to podpořili, dali jsme tam možnost prodlužovat nařízení vlády a dělali jsme to, naše vláda, vlastně kompenzační období vždycky o měsíc. Ale byly tam jasné mantinely. Byly tam podmínky a byla tam částka. Tu jsme měnit nemohli jako vláda. My jsme to pouze mohli prodloužit a i to bylo na hranici ústavnosti, jenomže samozřejmě, jak se říká lidově, není žalobce, není soudce. Kdo by toto šel napadat, když vlastně jsme lidem pomáhali? Čili já si prostě myslím, že jste tam ty mantinely měli dát, a jestli je pravda to, co teď probíhá v médiích, to jsem teda z toho docela šokovaná, jestli byste na to třeba zareagoval, budu vám za to vděčná.
Definovali jsme i to, co má být na žádance. To znamená, tady si myslím, že ta situace je zcela pod kontrolou. Ten výskyt je zhruba desetkrát vyšší, nicméně toto máme plně pod kontrolou, stejně - a zopakuji to - jako AIDS. V tomto směru opravdu nehrozí nebezpečí.
A nyní s přednostním právem paní předsedkyně Alena Schillerová.
My si to prostě potřebujeme říct. Děkujeme za tu debatu. A proto vás žádám o 15minutovou pauzu pro jednání klubu hnutí ANO, my se sejdeme v Aktech, prosím všechny poslance hnutí ANO.
Děkuji, čili vyhovuji žádosti o přestávku.